Jako prvního mám přihlášeného pana poslance Miloslava Janulíka.
Doporučuji, kdo má zájem, aby se s ním seznámil.
V obecné ještě?
Děkuji.
Pan poslanec Janulík, prosím, máte slovo. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, vážený pane předsedající. Děkuji za podporu tohoto návrhu.
Děkuji. Já jenom ještě zareaguji přece jenom na pana poslance Janulíka. Toto zpřísnění, které je tam navrhováno, je předkladatelem zdůvodňováno vlastně v podstatě jen tím, že právo Evropské unie umožňuje to zpřísnění a že současné nastavení je podle předkladatele vůči cizincům zbytečně velkorysé.
Čili naše pozice tam není nijak komfortní a je víceméně dohledová. My jsme s tím vyjádřili nesouhlas, jakkoliv nemůžeme do komerčního vztahu vstupovat, ale na druhou stranu vztahy byly korektní do této doby. Stát vycházel vstříc například v tom, že pomáhá vybudovat zcela klíčovou energetickou přípojku z Nošovic do Liberty, která umožní vybudovat elektrické pece. Jinými slovy, troufáme si tvrdit, že stát vycházel společnosti vstříc. I z tohohle důvodu jsme jasně sdělili, že principiálně nesouhlasíme s prodejem povolenek, i když do toho nemůžeme zasáhnout, ale že se domníváme, že by měly zůstat v rovině fixních aktiv pro rozvoj společnosti, případně jako krabička poslední záchrany, kdyby byl určitý finanční problém. Toto nesplnil a v následujících dnech ukonal to, že část emisních povolenek prodal. Objektivně ale zase řečeno, neprodal za 3 miliardy a jsme přesvědčeni, že kdybychom tam nejednali, tak by to ty 3 miliardy byly. Prodal nakonec za 1 miliardu. Podle našeho názoru došlo k obejití dozorčí rady. Ale na druhou stranu, nejednalo se podle všech indicií nijak v nesouladu se zákonem. Je pravděpodobné, že společnost využila práva rozhodnutí jediného akcionáře. Dozorčí rada, respektive část dozorčí rady, což jsou odboráři a zástupci státu, okamžitě chtěli vysvětlení. Okamžitě poslali několik klíčových dotazů na management, na vlastníky a tento proces pokračuje i nadále. Zbytek toho benefitu, což můžou být řádově nízké stovky milionů korun, budou použity pro rozvoj společnosti. Tento akt považuje tedy za uzavřený a nemělo by docházet k tomu, že by se další část povolenek převedla. Je to o dalším jednání s vlastníky, které pokračuje. Současně jsme včera podpořili protestní mítink zaměstnanců. Nutno říct, že s odbory jednáme takřka na denní úrovni. Protestní mítink nebyl nijak dlouhým protestem, který by narušil výrobu. Přibližně před dvěma lety byla tato společnost prodána právě společnosti nebo skupině Liberty Group GFG, a vlastníkem se tedy stala nová entita s tím, že tuto transakci musela posvětit Evropská komise a do značné míry i aktivitami ArcelorMittal v Evropě... První tranše a první pokus o tuto akvizici Evropská komise neschválila. Z našeho úhlu pohledu správně neschválila, protože toky peněz za transakci nebyly zcela průhledné.
To je podle mého soudu docela zásadní. Takže to je podle mého soudu věc, která by si zasloužila ještě pozornosti od vlády, od těch, kteří o tom rozhodují, a rád bych, kdyby na to pan ministr Havlíček odpověděl.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, přeji pěkné odpoledne. A musím podotknout, velmi kvalitní oceli. Možná si vzpomenete, když jsme před třemi lety bojovali proti dovozu nekvalitní, levné čínské oceli, a opravdu to nebylo jednoduché, protože náš ocelářský průmysl byl opravdu ohrožen. Liberty díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Já možná... trochu historie k tomu, co už tady zaznělo, k prodeji emisních povolenek. Proto včera byl také protestní mítink, k tomu ještě předcházela vlastně stávková pohotovost až do 30. dubna. Nicméně zaměstnanci jsou toho názoru, že si odměny zaslouží i bez ohledu na prodej povolenek nebo bez ohledu na to, že je výročí. A také děkuji paní ministryni Maláčové, protože jak už jsem zmínila, pokud by se Liberty Ostrava dostala do krachu, tak by to znamenalo velkou nezaměstnanost a otázka je, co s těmi lidmi, protože určitě Moravskoslezský kraj nemá tolik tisíc pracovních míst, kam by ti lidé mohli být umístěni, kde by našli novou práci. A musíme si uvědomit, že jsou to živitelé rodin. Na závěr bych chtěla říct, že určitě za KDU-ČSL podporujeme usnesení, které tady bylo načteno.
Celá ta situace je v kontextu zarámovaná aktuální situací s emisními povolenkami. Tento Green Deal Evropské unie se ukazuje jako lehce zranitelný a lehce zneužitelný. Byť by měl původně sloužit ku prospěchu průmyslu a obnovy životního prostředí, tak se ukazuje, že se z toho stal bankovní institut, bankovní zdroj prostředků finančních trhů, a ne průmyslu a technologií. To bychom si tady všichni měli uvědomit, protože ty firmy nebudou mít prostředky, a může se stát, že se nám zhroutí i programy a fondy, které máme na obnovu technologií, protože nebudou mít prostředky, ony to totiž jsou spojené nádoby. A pokud toto nepodchytíme včas, tak Fond rozvoje a další fondy, které předpokládáme využít v době popandemické, můžou být vážně ohroženy. "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby - prostřednictvím ministra zahraničních věcí kontaktovala představitele vlády Velké Británie se žádostí o intervenci u vlastníka společnosti ve věci dodržování slibů a závazků podaných vládě České republiky, a to i v souvislosti se sliby při převzetí společnosti od předchozího vlastníka s podmíněným souhlasem Evropské komise;
Informace o tom, že vedení společnosti chce pokračovat v prodeji emisních povolenek a dál vyvádět zisky z České republiky, mě skutečně nenechává chladnou. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce také dlouhodobě pomáhat lidem v náročných profesích. Pokud se týká činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, tak dovolte, abych vás informovala, že my se společností Liberty intenzivně spolupracujeme. Úřad práce České republiky poskytuje společnosti příspěvky v rámci projektu POVEZ II, který je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců.
Takže to jsou dvě důležité výjimky. Jakmile je tedy dětí dvě a více v sourozenecké skupině, tak by ta možnost zůstala. Jsme země profesora Matějčka, prosím, následujme jeho výzkumy. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane předsedo. Ten tento návrh podporuje. Můžeme navázat ale i výzkumy pana profesora Radka Ptáčka, profesora, který se zabývá problematikou dětí a který říká ve svých výzkumech, respektive on to neříká, ty výzkumy vedou k těmto poznatkům, které zformuloval do pěti základních oblastí. Právě proto ty země, o kterých tady hovořila paní kolegyně Richterová, přistoupily k jinému řešení. Je to strašně dlouhá doba a ta transformace by mohla proběhnout daleko rychleji.
Jak řekl můj kolega Aleš Juchelka, vaším prostřednictvím, dnes od rána byl tříhodinový webinář právě na téma zákazu umísťování dětí do tří let do ústavní péče. Já se tím zabývám sedm let, co jsem tady v Poslanecké sněmovně. Myslím si, že jsme na tom vykonali i v minulém období hodně práce. A sedm let, co jsem tady, se nám nepodařilo o moc navýšit pěstouny ani přechodné, ani ty dlouhodobé.
Děkuji.
A pozor, není to nic narychlo. My se o tom skutečně bavíme 20 let, 20 let se o tom bavíme. A jsme prostě poslední v Evropě, kdy je nám vytýkáno, že tak malé děti umísťujeme do dětských domovů.
Paní ministryně s přednostním právem.
Velmi krátce, protože bych chtěla, aby se dostalo také na bod Liberty, který je podle mého názoru velmi zásadní, a zároveň ve 12 zasedá vláda. Krátká poznámka. Také si myslím, jako paní poslankyně Válková, že ten rok 2025 je příliš dlouhý. Zvládly to ostatní země, zvládne to i Česká republika.
Děkuji a teď prosím pana poslance Marka Bendu. Máte slovo.
Tady se bavíme o tom, jakým způsobem se máme maximálně věnovat tomu, aby děti vyrůstaly v rodinách, a pan poslanec Kopřiva nám přináší materiál, který říká, jak zjednodušit potratovou turistiku, úplně jednoduše řečeno. A současně říkám: já prostě pro zjednodušování potratů nikdy v životě nemohu hlasovat.
Nově se navrhuje povinnost vedení evidence i o množství sklizeného hlavního a vedlejšího produktu s výjimkou trvalých travních porostů. Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na své 35. schůzi a doporučil svým usnesením Poslanecké sněmovně Parlamentu jeho schválení.
Já se ještě dopředu hlásím do obecné rozpravy a předložím pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji.
Prosím, máte slovo.
Jenom mám dotaz na pana ministra. Prosím o reakci, protože případně bychom mezi druhým a třetím čtením tomu věnovali debatu na jednání zemědělského výboru, a to se týká zákazu hnojení neupravenou močovinou.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, novela zákona o hnojivech na první pohled nemusí vypadat zajímavě, ale opak je pravdou. Směrnice, která je implementována, má velké cíle. Chce se dosáhnout snížení znečištění vod způsobované dusičnany ze zemědělských zdrojů a předcházet dalšímu takovému znečišťování. Bylo by ale dobré, kdybychom při plnění těchto cílů nešetrnými zásahy Ministerstva zemědělství nezhoršovali podmínky hospodaření v české krajině. Proto předkládám dva pozměňovací návrhy, které tyto nedostatky odstraňují. První návrh se týká skladování hnojiv na stejné ploše. Je potřeba skladování umožnit již po třech letech, nikoli po čtyřech, jak je v současném navrhovaném znění. Musíme mít na paměti, že dochází k překryvům v rámci sezony, naváží se na jaře, rozmetá na podzim, a tedy tato stanovená lhůta je v praxi o rok delší. Podle všeho je to pouze další byrokratická povinnost, která ničemu nepomůže, a proto ji vyškrtáváme. Koncentrace většího množství krmiva a výkalů na holé půdě nevzniká při každém větším shlukování zvířat, ale jen při dlouhodobě opakujícím se stavu. Ke zdravé krajině se nedostaneme jenom omezeními a zpřísňováním. Je nutné pozitivně motivovat lidi, kteří v krajině hospodaří, a naopak odstraňovat bariéry, které brání její obnově.
Nyní vystoupí pan poslanec Josef Kott, zatím poslední přihláška do obecné rozpravy.
Děkuji za slovo. Předloženým pozměňovacím návrhem se vyčleněním malých farem z elektronické evidence navrhuje omezit na farmy do velikosti 20 hektarů. Takže domnívám se, že svým pozměňovacím návrhem napomůžeme tomu, že se zlepší i ochrana životního prostředí. Děkuji za pozornost.
Nikoho nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Pan ministr?
Dobré odpoledne.
Ano, nyní vystoupí pan poslanec Jan Pošvář a připraví se pan poslanec Josef Kott.
Vážené kolegyně a kolegové, projednáváme další bod, úvodní slovo má mít zástupce předkladatelů a žádám, aby tady byl takový klid, aby mohl důstojným způsobem přednést své úvodní slovo.
Moc děkuji, pane předsedající. Také zavádíme v tomto zákoně centrum komplexní péče, které by mělo být de facto jako transformační prvek pro všechny kojenecké ústavy. Takže moc děkuji za podporu a těším se na pozměňovací návrhy.
Dále byl tisk přikázán výboru pro sociální politiku. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych chtěl jenom na úvod poděkovat všem předkladatelům a všem, kteří se podíleli na tomto předloženém sněmovním tisku.
Ovšem sám již od té doby příkladem také moc nešel.
Nyní pan poslanec Marek Benda. Já jsem to vnímal jako normální přihlášku. Je tady jedna faktická poznámka Stanislava Grospiče.
Já se trošičku obávám, že ta geneze v obou těch případech, Rakouska i Slovenska, klouzavého mandátu, kterým se inspirovali kolegové z Pirátské strany, byla trošičku jiná, a to, co vlastně dnes tady máme na stole, je takovým určitým kočkopsem obou variant a vyjadřuji obavu, že to nemusí úplně fungovat. Také bych chtěl upozornit, že jsou země v Evropské unii i jinde v Evropě, kde naopak je předpoklad, že člen vlády musí být člen parlamentu. Tím se ten problém vůbec nevyřeší.
Určitě jsou tací, kteří se tady ukazují výrazně méně. Užíval si tu přestřelku s opozicí a myslím, že - a to souvisí s tím, co jsem říkal v tom předchozím vystoupení - je to trochu o organizaci práce Poslanecké sněmovny. Nicméně nemyslím si, že toto je rozhodující, jestli se má, nebo nemá zavádět klouzavý mandát. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Marku Bendovi, nyní Jan Chvojka v rozpravě.
Tak u nás v poslaneckém klubu ČSSD a ve straně jako takové to není věc, kterou bychom měli v programu. Když jsem nastupoval před pěti lety do funkce ministra pro legislativu, tak jsem dělal kulaté stoly na téma změny ústavy. Musím říct, že ani jeden z ústavně-právních odborníků nepřišel s tím, že toto je něco, co ústavní systém České republiky nějak zásadně trápí. To musím říct, že ani jeden z nich toto neříkal a takový názor neměl. Řešily se tam jiné věci a měli za to, že ústavní systém trápí jiné věci. Já s tím souhlasím. V této vládě sedí asi půlka, možná půlka je to, členů vlády, kteří poslanci nejsou. Koneckonců tím se začíná každý čtvrtek, už to tady zmínil některý z předřečníků, že prostě ministři sem moc nechodí, a to někteří z nich poslanci jsou. Nechodí sem i ti, kteří poslanci - nebo možná více ti - kteří poslanci nejsou, protože ani poslanci nikdy nebyli. Možná je to tím, že prostě si sedí na tom svém úřadu a říká si: Já jsem ministr a nebudu do nějaké Sněmovny chodit, když tam chodit nemusím. Takže to je další aspekt spíše procesní, ale mnozí politologové a odborníci na ústavní právo také zmiňují. Tudíž za mě já toto nepodporuji, chápu ale ty, kteří danou změnu podporují, a myslí si, že je k užitku.
Děkuji za slovo.
Nyní s faktickou poznámkou Marek Benda, poté paní poslankyně Válková.
Teď mě upozornil pan doktor z naší legislativy, že součástí této novely je i novela volebního zákona.
Ještě paní poslankyně Helena Válková.
Teď projevím velikou důvěru v to, že aritmeticky nebo početně má pravdu pan poslanec Michálek, který mě upozorňuje, že by to nevyšlo.
Kdo dál v rozpravě? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Paní zástupkyně navrhovatelů? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Není tomu tak. Tím by měl být ústavně-právní výbor. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 321, z přítomných 87 pro 84, proti nikdo. Organizační výbor nenavrhl, aby tento tisk byl přikázán dalším výborům. Má někdo návrh na další výbory? Druhý návrh byl stažen. Kdo je proti? Děkuji vám. Mohu tedy konstatovat, že jsme ukončili první čtení. Konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro sociální politiku. Děkuji panu poslanci Chvojkovi. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Já už vystoupit nemohu, protože nemám nikoho, kdo by mě nahradil, ale svůj názor jsem nakonec řekl. Zahajuji podrobnou rozpravu. I podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova - pan kolega Michálek, prosím.
Děkuji za slovo. Chtěl jsem poprosit, pojďme si nevytýkat, kdo byl kdy kolikrát na interpelacích. Pojďme se snažit o to, aby se nám podařilo sestavit program Poslanecké sněmovny tak, aby byl předvídatelný. Máme tam jeden návrh k interpelacím, ale bohužel přišel covid, takže i když na něm byla shoda, tak se ho nepodařilo zařadit, ozkoušet a projednat.
Teď jsem dostal informaci, že v podrobné rozpravě měl padnout určitý návrh. Znovu otevírám podrobnou rozpravu v této věci.
Já jenom na vysvětlenou, vznikl tady jistý malinký zmatek, ale to je usnesení ústavně-právního výboru, to samozřejmě není třeba usnesení výboru načítat a bude se o něm ve třetím čtení hlasovat.
Jsem rád, že to máme zvládnuto.
Děkuji, pane předsedající.
Pokud nikdo, podrobnou rozpravu končím. V tom případě, protože nepadl žádný návrh, který bychom měli hlasovat, končím bod číslo 12, druhé čtení novely Ústavy České republiky. Budeme pokračovat pevně zařazeným bodem Má někdo jiný návrh, než aby zpravodajem byl Marek Benda? Nikoho nevidím. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 320, z 90 pro 57, proti nikdo. Zpravodajem bude pan kolega Marek Benda.
Jedná se o novelu jednacího řádu a novelu zákona o volbách a změnu dalších některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost zákona navrhujeme tak, aby nabyl účinnosti prvním dnem volebního období Poslanecké sněmovny zvolené po dni vyhlášení tohoto zákona. Ke stanovisku vlády mohu jenom stručně říct, že vláda podpořila tento stručný návrh, který vychází z potřeb funkčnosti klouzavého mandátu, vyjádřila k němu souhlasné stanovisko.
Už nebudu teď číst to dlouhé zdůvodnění, případně se o tom můžeme pobavit ve třetím čtení. Myslím si, že se až na výjimky asi shodneme. Budu rád, pokud ministerstvo dá případně kladné vyjádření k tomuto návrhu.